Kdo je proti? Přihlášeno je 107 poslanců, pro 101, proti nikdo. V tom případě bere zpět tento svůj návrh, neboť jsme to vyřešili předchozím hlasováním. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Klause, který navrhuje zařazení nového bodu Zastavení chaosu ve školách. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Ta jedna se týká zavedení povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled o pojistném výlučně elektronicky, což zejména umožní České správě sociálního zabezpečení mít údaje od zaměstnavatele k dispozici v co nejkratším čase. Zpracování přehledů o výši pojistného zaslaných v papírové podobě je administrativně náročné, na tom se asi shodneme, a dosavadní praxe ukazuje, že elektronický způsob podávání dokumentů od zaměstnavatelů vůči České správě sociálního zabezpečení během posledních několika let prakticky samovolně a na bázi dobrovolnosti v naprosté většině již nahradil klasickou papírovou formu. Dále se navrhuje zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na okresní správě sociálního zabezpečení. Výpadek tohoto příjmu ale nepřevýší jednotky milionů korun měsíčně. To považujeme za důležité zmínit. Chceme umožnit rodičům nadále čerpat ošetřovné, pokud dítě neumístí z vážných důvodů, a ty definujeme zejména jako možnost ohrožení zdraví dítěte nebo zdraví jiných členů domácnosti v důsledku výskytu koronaviru. Může se stát, že dítě nebude přijato do školky nebo do školy z různých důvodů, proto se domníváme, že by i v těchto situacích nárok na ošetřovné ve výši 80 % měl platit. Osobně jej velmi podporuji a budu velmi ráda, když bude přijat. Třetí věc, kterou bych ráda v této souvislosti zmínila, tak na úrovni koaliční rady finišujeme takzvaný program Antivirus C, který by měl být určen k podpoře firem, které se snaží fungovat a rozjely svůj provoz. A pevně doufám, že v příštích dnech vláda tento návrh zákona, protože by se opět jednalo o změnu zákona, schválí a vyšle do této ctěné Sněmovny. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost a prosím o vaši podporu a schválení zákona ve zkráceném jednání.
Děkuji.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi zkráceně několik poznámek v rámci zpravodajské zprávy. Základní podmínkou je meziroční pokles tržeb ve stanoveném rozsahu, bezdlužnost zaměstnavatele v oblasti pojistného na sociální zabezpečení. V této důvodové zprávě pak bylo samozřejmě mnoho řádek o tom, jak se české firmy v rámci krize dostávají do obrovských ekonomických problémů a že je třeba, a vláda je připravena, těmto firmám pomoci. To znamená v praxi, že ze zákona vypadla ta hlavní avizovaná pomoc, což je snížení sociálních odvodů, a zůstala pouze část o odložení plateb a snížení penále. Chtěl bych říci v rámci zpravodajské zprávy, že proti této verzi se ohradila Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podniků a také Komora daňových poradců. Dnes projednal aktuální vládní verzi výbor pro sociální politiku.
Dámy a pánové, nacházíme se ve velmi dynamické době, v době extrémních nejistot a vychýlených rizik. Proto si za vládu dovoluji předložit k vašemu posouzení a stanovisku návrh zákona, který právě pro přípravu návrhu zákona o státním rozpočtu posuzuje -
Já bych byl rád, aby byl slyšet váš projev, aby ho mohli zaznamenat stenografové, kteří jsou mimo sál, ale v sále je hluk.
- který právě pro přípravu návrhu zákona o státním rozpočtu posuzuje dva zásadní termíny. Důvodem pro předložení této změny ve lhůtách je letošní extrémní nejistota ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení. To se týká nejenom domácí ekonomiky, ale i ekonomik ostatních zemí, se kterými je Česká republika přímo nebo nepřímo spojena prostřednictvím zahraničního obchodu. Půjde o první vzájemně konzistentní a srovnatelné údaje v metodice evropského systému národních a regionálních účtů. Ty potom bude možné poměřit s vynaloženou pomocí státu a zjistit její efekty stejně jako odůvodněnost následné parciální pomoci ve vybraných dílčích částech ekonomiky. Stejným způsobem pak lze přistupovat i k projevům potenciálního strukturálního zlomu v letech následujících. A s tím souvisí i odhad příjmů.
Takže to není nic, co bychom tady dělali v rámci Poslanecké sněmovny poprvé. Rozpočtový výbor projednal tento návrh a přijal usnesení, které zní: "Po úvodním slově, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu Tolik návrh usnesení.
Opakuji, že budeme rozhodovat o tom, že povedeme k tomuto tisku i obecnou rozpravu ve zkráceném čtení. Hlasování číslo 40, ze 107 přítomných pro 91 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat a můžeme tedy zahájit obecnou rozpravu. Jako první do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Věra Kovářová.
My se domníváme, že není až takový důvod, aby se měnil harmonogram schvalování rozpočtu na příští rok. Paní ministryně odůvodňuje, že by rozpočet byl nepřesný a neodpovídal realitě. Rozdíly byly v řádu až desítek miliard korun, takže je otázkou, zda tento argument je správný. Myslím si také, že paní ministryně, když říká, že situace je nepřehledná, tak to opravdu je nepřehledná. Já bych spíš řekla, že velmi složitá. Ovšem, kdo jiný má k dispozici takový aparát makroekonomů, na který se každý rok spoléháme, nebo i Ministerstvo financí.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Paní ministryně nemá, pan zpravodaj také ne. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Všechny pozměňovací návrhy byly náležitě okomentovány v obecné rozpravě. A ještě bych se chtěla přihlásit k usnesení, které tady v obecné rozpravě načetl kolega Marian Jurečka.
Nyní paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.
Já bych se také ráda přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě. Třetím pozměňovacím návrhem, který je pod číslem sněmovního dokumentu 5227, je zrušení paragrafu, který občanům odebírá možnost platit dluhy ze sociálního pojištění na pobočkách České správy sociálního zabezpečení v hotovosti. Děkuji.
Děkuji. Pan poslanec Bauer v podrobné rozpravě, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji.
Děkuji. Paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Martínek.
Odůvodnila jsem ho podrobně v obecné rozpravě.
Prosím, máte slovo.
Chtěl bych je jenom krátce odůvodnit. Tento pozměňovací návrh to ruší, a to z toho důvodu, že hlavním argumentem předkladatele je administrativní náročnost zpracování přehledů o výši pojistného zaslaných ve fyzické, tedy papírové podobě. Podporujeme digitalizaci, ale nemyslím si, že tento pozměňovací návrh je vhodné projednávat v tuto chvíli v legislativní nouzi. Hlavními argumenty předkladatele jsou rizikovost výběru pojistného v době epidemie, nákladovost a neefektivita. Zastáváme názor, že každý by si měl svobodně zvolit, jakým způsobem uskuteční transakci úhrady pojistného. Dále předkládám doprovodné usnesení, které je předloženo jako sněmovní dokument 5265, a to: Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že daňové zatížení práce včetně povinných odvodů je v České republice velmi vysoké. Za druhé, vyzývá vládu, aby připravila opatření v oblasti daňové politiky včetně politiky povinných odvodů, kterými by vysoké zdanění práce zmírnila, a předešla tak vyšší nezaměstnanosti a dalším strukturálním problémům. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Přihlašuji se tímto ke sněmovnímu tisku 5247, k pozměňovacímu návrhu, který jsem tady už během předchozí rozpravy odůvodnila. Děkuji.
Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček, poslední přihlášený v podrobné rozpravě.
Ministerstvo školství po celou dobu té koronakrize má telefonní linky. To znamená, někdo je rozmístěn ve více budovách, někdo má jídelnu vzdálenou přes město, někdo ji má v dochodné vzdálenosti. A jeden z těchto nástrojů je ten nejzazší z mého pohledu a to je to neplacené volno, které je tam uvedeno. To tam nikdy nebylo a není. Stejně tak jako jeden výklad v oblasti vzdálené výuky na základních uměleckých školách, kde jsme si to dopřesnili, a je to v našich obvyklých frekventovaných dotazech, ale není to ještě přímo na té titulní stránce Ministerstva školství. Zatímco mohu říct, že jak ze strany odborů, tak ze strany zaměstnavatelů byly ty metodiky kvitovány, stejně jako ty metodiky byly pozitivně kvitovány ze strany asociace třeba ředitelů základních škol. Tím neříkám, že jsou dokonalé, ale říkám, že jsou nápomocné. A samozřejmě dá se podle nich řídit. Není to nic šikanózního. Děkuji za úvodní slovo.
Tak prosím, máte slovo.
Děkuji. Přiznám se, že jsem nečekala, že ten bod zařadíte. Pan ministr tady vyjmenoval celou řadu věcí, které vyplývají z metodiky. Ale neřekl to nejpodstatnější, na co jsem se já ptala a co jsem tady vznášela. To znamená, jak je to s přípravnými třídami. A v té vaší metodice, v tom vašem manuálu ani jeden ten manuál tyto přípravné třídy bohužel nezmiňuje. Já jsem vám v tomto duchu psala interpelaci, vy na ni máte 30 dnů, jenže to už bude pozdě. Oni to potřebují vědět v tom termínu co možná nejkratším, aby podle toho udělali ty skupiny. V tom manuálu také není zcela přesně určeno, jak to bude s tím pobytem dětí například ze školy, když si budou chtít jít hrát na nějaké hřiště, které ale není v areálu té školy. Jestli tedy na tom hřišti, které sice v tu hodinu bude vyčleněno pouze jim, ale jestli ty děti musí mít roušky. To je další dotaz, který všichni ředitelé také kladou nám jako zřizovatelům, a nevědí. Vy na jednu stranu říkáte, že ten manuál je jenom nějaké doporučení. Na druhou stranu bych tedy chtěla vědět, pane ministře, co se stane, nebo respektive co má tedy udělat ředitel. Protože ten ředitel se dostává tím, že vy vlastně zpochybňujete ten manuál, že není právně závazný, tak se může ten ředitel dostat do složité situace. Protože například rodiče se budou domáhat nástupu během června, kdy už ty skupiny budou vytvořeny, a ředitel nemá žádnou možnost je tedy odmítnout. Tak když se manuál bude dodržovat pouze rámcově, tak kdo za to ponese odpovědnost? Škola, ředitel, ministerstvo, když to je jenom doporučení? Zřizovatel? Kdo za to ponese právní odpovědnost? Když vy jste v rámci nějakého rozhovoru, myslím, že to bylo pro Seznam, řekl, že slepé dodržování manuálu je hloupost.
Přeji hezký večer. Do podrobné rozpravy mám dva přihlášené poslance, takže požádám o vystoupení paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.
A ten říká, že Ministerstvo financí předloží do vlády návrh státního rozpočtu na rok 2021 do 18. září a do Poslanecké sněmovny do 16. října.
Další přihlášené do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím. Paní zpravodajka? Není potřeba. Souhlasíte všichni? Takže bychom přistoupili ke třetímu čtení. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Paní ministryně? Paní zpravodajka?
Máme před sebou tři pozměňovací návrhy. To je oprava chyby, která tam vznikla.
Já už jsem během vašeho přednesu totiž zagongoval, takže už nemusíme příliš čekat.
Pouze připomínám, že se jedná o elektronické zveřejnění návrhu státního rozpočtu Ministerstvem financí současně s jeho předložením vládě.
Návrh byl zamítnut. Stanovisko ministra? Já tedy končím projednávání tohoto tisku.
Odpusťte prosím, nechci zdržovat. Je absurdní si myslet, že by to neuniklo. Bude mnohem noblesnější, když to zveřejní Ministerstvo financí samo. Prosím o zvážení této prosby.
Pokud to jde na vládu, tak to jde do eKLEPu.
Nyní - hlásí se ještě někdo?
Já požádám o přestávku 15 minut do příchodu pana ministra Plagy, který teď je na cestě mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou, protože tam obhajoval zákon o sportu. On tu bude možná i dříve, ale maximálně těch 15 minut.
Poslanecká sněmovna zařadila na svůj pořad v minulosti bod Informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu. Ještě stále jsme tento bod celý neprojednali, Sněmovna nedostala všechny informace, které by chtěla.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dva nebo tři členové vlády, čtyři. Když jsem si četl to odůvodnění, tak tam jsem se nedopátral vůbec žádného argumentu, proč to máme teď projednat v rámci 24 hodin, kdy včera večer jsme se dozvěděli o tom, že takováto novela byla projednána na vládě a že sem směřuje. Já souhlasím s tím, že je tady potřeba novelizovat zákon o zadávání veřejných zakázek, o tom jsme se bavili. Pochopil bych, kdyby vládní koalice přišla tak jako minulý týden v rámci lex covid a požádala ostatní strany a řekla: chceme to projednat v řádném řízení, chceme zkrátit lhůty. Proč se tady vracíme zpátky. Ale znovu říkám, podle mě to vůbec nepatří do projednávání stavu legislativní nouze. Já bych to ještě uměl pochopit, kdyby to bylo na konci března. Na konci března ve stavu nouze, kdy běžely nákupy. Kdybyste přišli a řekli: chceme některé parametrické změny upravit tak, ať můžeme jet podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Ale teď všechny nákupy skončily.
Vážené dámy a pánové. My v SPD zásadně nesouhlasíme s tím, aby to tady bylo projednáváno ve stavu legislativní nouze, protože ten zákon je navržen tak, aby dal podhoubí možné korupci. Tak to je opravdu neuvěřitelný návrh. Toto opatření může samozřejmě vést podle názoru hnutí SPD ke korupčnímu jednání. A nejedná se v tomto případě o řešení o krizové situace. Takovou novelu v tomto znění my jako SPD nemůžeme podpořit, a proto mimochodem máme také připraven pozměňovací návrh, který bude dneska projednán, ve kterém možnost zadavatele, to znamená státu, požadovat od dodavatele beztrestnost, bezdlužnost na daních a možnost požadovat doložení vlastníků dodavatele ponecháváme. Já vůbec nechápu, proč vláda chce, aby veřejné zakázky soutěžily firmy, které nemají absolutně jasné vlastníky. No tak rozuměl bych tomu, jedině kdyby to chtěl někdo, kdo má za lubem dělat nějaké korupční jednání nebo přihrávat zakázky nějakým podivným firmám. No tak to je samozřejmě vysvětlení, které se nabízí asi každému, kdo toto čte. Navíc sama vláda si prohlasovala, že nouzový stav končí 17. května.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Já jenom stručné sdělení. My jsme dneska měli poměrně dlouhý poslanecký klub, nestihli jsme tiskovou konferenci, takže ta informace bohužel se nedostala ven. To znamená, že tento zákon bude projednáván v normálním legislativním procesu, nejdříve na příští schůzi, která začíná 26. května.
Beru to tedy tak, že k tomu návrhu na vyřazení z pořadu schůze se hlásí další poslanecké kluby. Jsem rád, že v tomto případě koalice vyslyšela jasnou kritiku všech opozičních stran. Tohle by byl opravdu faul pro transparentní výběrová řízení v České republice.
Profitovat z toho budou i zaměstnanci. Zamyslete se nad tím, zda chcete opravdu pomáhat, a říkám to vládě, a pokud ano, komu. Pokud běžným lidem a českým firmám, pak cesta vede právě tudy, jak navrhuji. Děkuji za pozornost.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Přijde mi to racionální. Nechápu, proč bychom měli trestat tyto rodiče, protože si myslím, že normální rodič po dvou měsících se těší na to, až děti do školky půjdou, oni půjdou do práce a dokážou si také fyzicky i mentálně odpočinout od této náročné doby, kdy musí doma nejenom vychovávat, hlídat, ale také učit, a pro mnoho z nich je to velmi náročné. Takže my tento návrh určitě jsme připraveni za klub KDU-ČSL podpořit i v duchu toho, že jsme to v minulosti sami navrhovali. Teď mi dovolte k tomuto konkrétnímu legislativnímu návrhu... Je to každopádně dobrý měsíc, do 20. listopadu. To znamená, to není přímá pomoc podnikatelům. To je jasný vzkaz: podnikateli, máš problém, běž, půjč si a my té komerční bance poskytneme záruku a ta komerční banka ti možná dá ten úvěr, abys to zvládl. Takže to je další konkrétní krok, jak ponechat finanční prostředky u firem, aby ty firmy nemusely propouštět. Není to úplně tematicky záležitost tohoto tisku, ale jsme ve stavu legislativní nouze a já bych byl velmi rád, aby vládní koalice znovu zvážila, a my všichni poslanci v Poslanecké sněmovně, jestli by si firmy nezasloužily také pomoc tím, že by byla možnost odložit splatnost DPH podnikatelů, firem, živnostníků vůči státu až do konce tohoto roku. Poslední návrh, který tady mám, se týká doprovodného usnesení, protože vládní opatření, které se snaží - a to si myslím, že je cesta správným směrem, byť si myslím, že ty parametry mohly být jiné - pomoci podnikatelům v tom, že jim chce pomoci uhradit část nákladů na nájemné. Děkuji moc za všechna udržená pracovní místa, za všechny firmy při podpoře těchto návrhů.
S přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.
To by totiž bylo mnohem přesnější.
Děkuji vám.
Můžeme začít hlasovat.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Děkuji.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Jenom zkráceně, jedná se o snížení sociálních odvodů a odpuštění všech penále.
Děkuji vám.